Další gestor v oblasti vzdělávání, případně i dotačních podpor je MŠMT. Takže my jsme tady alokovali 50 milionů korun na těch vybraných 30 škol na tyto konkrétní věci. To znamená, my jsme oslovili kraje, oslovili jsme nevládní organizace v oblasti zemědělství, případně těch příslušných oblastí, jako je veterinářství, zahradnictví a podobně, a především na základě podkladů z krajů jsme šli cestou, že jsme řekli, že v každém kraji chceme, aby jedno takovéto centrum a jedna takováto škola byla podporovaná, a potom s ohledem na specifika krajů, výrobní specifika, historii a kvalitu těch škol jsme vyhodnotili, které školy do toho zahrneme. My teď úplně nepředpokládáme, že bychom měli ambici ten výběr škol výrazně rozšiřovat, ale nevylučuji to. Jsme připraveni, pokud to ukážou i naše finanční zdroje, z úspor
Mně to takto stačí a budu to určitě tlumočit dál a budu s vámi v kontaktu.
Budeme pokračovat další interpelací, to je interpelace paní poslankyně Semelové.
Vážený pane ministře, skupina umělců z Akademie výtvarných umění upozornila v uplynulých dnech prostřednictvím médií, petice i dokumentů na situaci v akciové společnosti Krátký film Praha a žádají Ministerstvo kultury, aby konalo. Někdejší státní podnik Krátký film byl v 90. letech zprivatizován, čímž stát přišel o kontrolu nad významnou částí našeho kulturního dědictví. Nově vzniklá akciová společnost Krátký film Praha získala přibližně 50 tisíc položek, kamerové negativy a filmové kopie, ale i unikátní autorské loutky z českých animovaných filmů, jejichž autorem je například Jiří Trnka, Hermína Týrlová nebo Karel Zeman. Říkám přibližně, protože v průběhu privatizace nevznikl soupis majetku a soukromý majitel začal rozprodávat filmové loutky a vytěžovat archiv, aniž by z prodeje vysílacích práv cokoli odváděl Státnímu fondu kinematografie. Podle zveřejněných informací Krátký film Praha již roky nic nevyrábí, prodává pouze vysílací práva, mezi jeho zákazníky patří například i veřejnoprávní televize, a to aniž by odvedl jakoukoli část zpět do výroby konkrétně Státnímu fondu kinematografie. Chtěla bych se proto zeptat: Máte jako ministr kultury přehled o tom, v jakém stavu se archiv nachází, v jakých podmínkách jsou sbírky uchovávány a zda se jim dostává potřebná odborná péče? Za druhé: Víte, kolik originálních loutek z animovaných filmů a pohádek bylo současným majitelem rozprodáno a kolik jich v archivu ještě zbývá? A za třetí: Připravujete změnu legislativy, která by umožnila provést inventarizaci archivu Krátkého filmu, dále přesnou specifikaci nakládání s autorskými a výrobními právy a která zajistí kontrolu státu nad naším kulturním dědictvím?
Co se péče o národní filmové dědictví týče, od roku 1992 byl rozhodnutím ministra kultury zřízen Národní filmový archiv jako státní příspěvková organizace Ministerstva kultury. Následně bylo toto rozhodnutí podloženo zákonnými předpisy. Posláním Národního filmového archivu je tak mimo jiné budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek archiválií.
Druhá poznámka. Osobně nemám co měnit na těch prohlášeních, která jste citoval, která jsem učinil v době, kdy jsem navštívil Karvinou. Jsem přesvědčený o tom, že vláda musí připravit podmínky pro vznik nových pracovních míst v tomto regionu. Je to dlouhodobý úkol, ale je potřeba, abychom se snažili maximálně tu přípravu zkrátit a aby byly vytvořeny podmínky pro vznik nových společností, nových firem, nových provozů právě tady v tomto regionu s perspektivou zaměstnat propouštěné zaměstnance z postupně utlumovaného OKD. My jsme se hodně zabývali tou otázkou, která se týká tedy OKD. Tam došlo k výraznému zkrácení věku pro odchod do důchodu. Takže nelze jenom mechanicky porovnávat počet volných pracovních míst v regionu Moravskoslezského kraje, ale je potřeba se soustředit také na místa, která jsou k dispozici v regionu.
Nicméně je tam i řada dalších lidí, nejenom horníků OKD, a ti jsou také zde evidováni na úřadu práce.
Já také děkuji.
Děkuji. Je to ale součást řešení, které musí být formulováno a směřováno ke všem regionům, které jsou strukturálně postižené. To znamená, není to jenom otázka vytváření nových pracovních míst, ale je to také otázka podpory vzdělávání v daných regionech, řešení otázky sociálně vyloučených lokalit, zlepšování situace v oblasti životního prostředí. Čili máme tady v tuhle chvíli strategický rámec a teď se budou vláda a vládní úřady soustřeďovat na to, abychom připravili konkrétní akční plán, který už bude obsahovat jednotlivá opatření. Bude obsahovat také financování tady těchto jednotlivých kroků a byl bych rád, kdyby ještě naše vláda byla schopna tento akční plán připravit a schválit.
S další interpelací vystoupí pan poslanec Igor Jakubčík a připraví se pan poslanec Seďa.
Přeji krásné odpoledne. Vážený pane premiére, můj dotaz bude velmi krátký, ale myslím si, že v dnešní rozjitřené době velmi důležitý. Dotaz se týká tématu kybernetické bezpečnosti. Co vláda v této oblasti dělá a jaká opatření připravila pro zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice?
Děkuji. Přesto se ukázalo, že to tehdy v rámci NBÚ bylo správné a strategické rozhodnutí. Nejenom že jsme tady prosadili nový zákon, který nabyl účinnosti 1. ledna roku 2015, ale naše vláda připravila novelu zákona o kybernetické bezpečnosti, která shodou okolností včera prošla tady prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Rozšíření se týká také klíčových poskytovatelů digitálních služeb, jako jsou třeba platformy pro elektronické obchodování a jako jsou vyhledávače. Čili pro ty nově zahrnuté skupiny, které navrhuje zahrnout novela, budou platit povinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti.
Děkuji.
Ještě jednou - trabant i mercedes jsou německá auta, ale za stejnou cenu si je nekoupíte. Takže pokud nějaký provozovatel provozuje vrtulník, který neodpovídá nějakému vybavení, nějakým parametrům, tak je zjevně levnější a je levnější i v provozu. A teď - kdo bude nositelem té koncepce? Kdo bude předkládat ty hlavní podmínky, parametry, požadavky té koncepce? Bude to rezort zdravotnictví, obrany, vnitra. Když jsem četl dopisy z vnitra, když jsem četl dopisy z obrany, tak chybějí piloti, chybí technika, chybí výcvik, chybí zdravotnický technický personál. A teď kdo bude garantem a kdo bude specifikovat? A kdy to tedy vládě kdo předloží?
Já trošku navážu na to, co už jsem tady říkal. Na toto téma existuje teď v tuto chvíli mezirezortní pracovní skupina, ve které je vnitro, obrana, doprava a zdravotnictví. Jaké by měl plnit. Máte naprostou pravdu. Počítají se tak na jednotky stovek, maximálně. Policie se trošku kryje s těmi záchranáři armády. Takže určitě to bude v tomto volebním období. Bude to v tomto prvním pololetí. A nositelem toho úkolu je Ministerstvo zdravotnictví.
To znamená, jestli vy zase předložíte něco, co vám někdo shodí, a pak už nebude slyšet nic, tak se to nikam nepohne.
To si myslím, že jsou dvě dost rozdílné věci. Takže první je koncepce, která popíše kdo, jak a za jakých podmínek. A druhá věc bude, předpokládám, otevřené výběrové řízení.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, k tomu druhému dotazu. Fakultní nemocnice spadají do kompetence Ministerstva zdravotnictví jakožto zřizovatele. Vysoké školy podle mých informací uzavírají s fakultními nemocnicemi smlouvy na uskutečňování vzdělávací činnosti a tato problematika se těchto smluv, tedy alespoň podle mých informací, netýká. A co se týká té první záležitosti, tak pro mě je to tedy nová informace.
Nejsem právník, nechci se pouštět na právní pole, protože to není moje parketa. A já k tomu řeknu ještě jednu věc, kterou jsem teď dneska neřekl. Já jsem ochoten - nejsem ochoten. Já mám pro vás návrh, kolegyně a kolegové, hlavně ti z té koalice. Já nevím, jak pan ministr říkal, kdy se dostane vládní novela a další, ale tady máme prostor. A máme tady jednoduchou materii, hotovou ze Slovenské národní rady, můžeme si ji upravit, nemusíme nic složitě vymýšlet. Pan ministr také řekl: když to Sněmovna zvládne rychle. Tak já se obracím hlavně na ty kolegy poslance z koaličních klubů. Udělejme to znovu. Pojďme tento ožehavý problém, o kterém sám pan ministr říká, že ho pálí a že ho mrzí a že s tím neumí nic dělat, tak když jsme ti zákonodárci, pojďme to řešit. Já vás prosím - nebudu navrhovat žádné usnesení, nic jiného, protože to bude jenom mluvení, mluvení, mluvení - pojďme konkrétně na problému pracovat. A je jedno jestli se potom komplexním pozměňovacím návrhem do toho vsune to, co předkládá vláda, nebo použijeme to, co udělali rychle na Slovensku, nebo něco takového, ale máme jednoduchou možnost a vy koaličníci, pardon, jak splnit váš koaliční slib.
Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, žádné usnesení nebylo navrženo a můžeme tuto interpelaci ukončit. Další interpelací je interpelace pana poslance Petra Bendla ve věci bydlení pro úředníky Ministerstva zemědělství České republiky. Interpelaci máte jako tisk 971, projednávání interpelace bylo přerušeno do přítomnosti ministra zemědělství. Pan ministr zemědělství tady dnes je přítomen. Otevírám rozpravu a pan poslanec Petr Bendl se do ní přihlásil, je připraven.
Já jsem se konečně dočkal, že pan ministr zavítal na odpovědi na písemné interpelace, dvakrát tady nebyl. Umím si představit, že se to může třeba jednou stát, ale bohužel u pana ministra se to stává velmi pravidelně. Můžete předložit kopie smluv, které byly za tímto účelem sjednány? Jaké důvody vás vedly k takovému rozhodnutí? Jakým způsobem a kým byly byty vybírány? Jaký nábytek byl pořizován, kolik jednotlivé kusy nábytku a zařízení stály a kdo jej vybíral?
Vážený pane předsedo, mám interpelaci na nepřítomného pana vicepremiéra Bělobrádka. Já ji přednesu a budu doufat, že se mi dostane písemné odpovědi. Obracel jsem se na pana vicepremiéra několikrát ve věci nefunkčnosti informačního systému pro výzkum, vývoj a inovace a zejména komponenty na vstupování dat, která zabraňovala vstupu nových projektů, a tedy přidělování financí řešitelům. Tento stav trval až do prosince loňského roku. Dostal jsem písemnou odpověď na svoji interpelaci od pana vicepremiéra, ve které odpovědnost fakticky převedl na Ministerstvo školství. Parafrázoval bych tu odpověď jako tvrzení, že Ministerstvo školství nebylo schopné data vstoupit a odpovědnost je na jeho straně. Aplikace byla zprovozněna podle informací paní ministryně až 21. listopadu 2016, avšak bez jakékoliv dokumentace.
Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova.
Vážený pane ministře, o tom, že trestní řád je jedním z nesmírně důležitých právních předpisů, není pochyb. Úprava dokazování v trestním řízení, nařizování odposlechů či podmínky vazby, to je několik oblastí, kterým se trestní řád věnuje. Stávající trestní řád byl přitom schválen již v roce 1961 a chtě nechtě i přes četné novelizace jej nelze v řadě případů považovat za vyhovující. Už dnes ovšem vidíme, že tento termín vzhledem ke stavu prací není možné stihnout. Proto se vás ptám, pane ministře, jaký je současný stav věcí, zda se komise pro přípravu nového trestního řádu schází a kdy očekáváte její první výstupy. Zajímá mě také, zda dokument, připravený pod vedením profesora Šámala, mám na mysli ona východiska a principy nového trestního řádu, byl hozen pod stůl, či zda s ním bude dále pracováno. Děkuji za odpověď a přeji mnoho zdaru při rekodifikačních pracích.
Nazval bych to tak, že to je věc kontinuity, to znamená, nezačíná se znovu od začátku, ale pochopitelně k nějakým změnám dochází. To je, řekl bych, těžiště celého trestního řádu, obě tyto oblasti.
Prosím tedy pana poslance Holečka.
Daň z výnosů jednoho dluhopisu se pak zaokrouhluje na koruny dolů, tedy nulu. Můžete to nějak odůvodnit? I proto jsme včera přehlasovali veto prezidenta zákona o střetu zájmů. Ten umožňuje ministrům sice podnikat, neumožňuje jim čerpat veřejné finance. Oznámil jste, že kvůli tomuto zákonu dáte Agrofert do svěřeneckého fondu. Přiznáváte tím tedy, že vám jde v první řadě o finance z veřejných rozpočtů?
Děkuji. Znovu pan poslanec Bendl, také ne. Tak pan poslanec Holeček má šanci.
Takže to je věc, kterou v každém případě oceňuji pozitivně. Vláda 5. října schválila dva klíčové dokumenty tady v této věci. To platí. Pokud jde o schválení národního plánu rozvoje sítí nové generace, tohle bylo důležité pro naplnění předběžné podmínky pro účely implementace speciálního cíle, to znamená operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, s názvem zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Tohle je klíčový cíl. Předběžná podmínka byla naplněna, Evropská komise národní plán rozvoje sítí nové generace schválila 9. prosince loňského roku, to znamená, 9. prosince máme souhlas Evropské komise. Probíhají práce na přípravě pozměněného návrhu intervenčních oblastí, kam by měly směřovat dotační prostředky. Tento návrh bude podroben veřejné konzultaci s trváním cca čtyř týdnů s předpokladem zahájení v únoru letošního roku. Na této dokumentaci spolupracuje rovněž Český telekomunikační úřad. Já to pokládám za důležité z hlediska toho, abychom skutečně ty peníze stihli utratit. Jsem rád, že ten návrh už tady prošel prvním čtením, to znamená, je na tom lépe než zákon o referendu. Je projednáván ve výborech. Mám informaci, že hospodářský výbor přerušil projednávání tohoto návrhu, měl by se k němu vrátit 23. ledna letošního roku. A chci slíbit
Děkuji.
A snad k tomu trochu dopomohou mé další interpelace v této věci, které avizuji. Děkujete mi již poněkolikáté za můj zájem. Věřte mi však, že bych byla radši, abych vás již v této věci interpelovat nemusela, neb vysokorychlostní internet je skutečně budoucností pro tuto zemi.
Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že klíčové pro to, aby tento příběh byl úspěšný, bude, pokud Ministerstvo průmyslu, respektive příslušný operační program bude schopen nastavit jasná kritéria, na základě kterých bude možné vyhlásit výzvu. Musím říci, že to není úplně jednoduchý proces.
Děkuji.
Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci problematiky strukturálně postižených regionů, mezi něž patří Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj. Jednou z deklarovaných vládních priorit je snižování sociálních a ekonomických nerovnosti v zemi. Dle vašich slov mělo najít práci zhruba od dvou do pěti tisíc lidí. Bohužel zatím zde průmyslová zóna Nad Barborou připravena není. Mám proto na vás otázku.
Také děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych poděkovat panu poslanci Šinclovi za jeho zájem o informace k problematice přípravy a rozvoje strategické průmyslové zóny Nad Barborou. Tato průmyslová zóna je připravována v rámci programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Správcem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, příjemcem dotace je Moravskoslezský kraj a zdrojem financování by měl být zvláštní účet Ministerstva financí. Jednou z podmínek vydání registrace této konkrétní dotační akce je doložení územních rozhodnutí v právní moci hlavních staveb technické a dopravní infrastruktury. Příjemce dotace musí v tomto případě doložit čtyři územní rozhodnutí. Bez získání územních rozhodnutí v právní moci nemůže Moravskoslezský kraj pokračovat v další přípravě a výstavbě staveb dopravní a technické infrastruktury této průmyslové zóny.
To by se ještě dalo pochopit, kdybychom se nedostali k detailům, na které se chci upřímně zeptat, protože to člověku hlava nebere. To pravděpodobně i mluví. Protože to z peněz daňových poplatníků - nevím, jestli to je správné. A to ještě není všechno, protože v tom bytě proběhly stavební úpravy. Protože já jsem se ptal v otázce č. 4, kolik finančních prostředků Ministerstvo zemědělství vynaložilo na jednotlivé byty. To by mě velmi zajímalo. Byty se dají vybavit za velmi slušné peníze velmi slušně a nemusí se tady utrácet miliony korun na lednice za 50 tis. apod. Děkuji za odpověď a za reakci na všechny mé otázky, pane ministře.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pan ministr se chystá odpovědět.
Děkuji. Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, s dovolením tedy odpovědi na vaše otázky. Vy jste tady citoval kolektivní smlouvu, ve které je akcentována podpora ministerstva a zaměstnavatele ve vztahu k možnostem v případě zajištění bytu našim zaměstnancům.
Chci také říci, že vláda s účinností k 1. únoru letošního roku jmenovala vládním zmocněncem pro oblast kybernetické bezpečnosti pana Dušana Navrátila, který v současné době působí jako ředitel Národního bezpečnostního úřadu, a jeho úkolem bude vytvořit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který se vyčlení z Národního bezpečnostního úřadu v souladu s vládní prioritou, kterou je maximálně akcelerovat připravenost České republiky na problematiku kybernetických hrozeb. My jsme také schválili, nebo vláda souhlasila s tím, aby NBÚ začal připravovat výstavbu nové budovy, která by právě v budoucnu měla sloužit tomuto Národnímu úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, ta nová budova by měla být postavena v Brně - Černých polích. A poslední věc možná, kterou bych chtěl zdůraznit. Posiluje se trend elektronizace státní a veřejné správy. V průmyslu začíná v zásadě digitální revoluce. Čili i v důsledku digitalizace a pokročilé elektronizace státní správy je strašně důležité, abychom se prioritně kybernetické bezpečnosti věnovali.
Mě by ještě zajímala jedna věc.
Děkuji.
Relativně rychle také přibývají rizika, na která musíme jako vláda reagovat. Proto jsme v tuto chvíli iniciovali dva legislativní procesy, které vlastně probíhají paralelně. Myslím si, že je důležité, abychom využili toho, že obě tyto normy měníme a projednáváme současně, abychom se ujistili, že dojde k dostatečně přesné definici kompetencí obou těchto institucí.
Na straně druhé je nutno si uvědomit, že drtivá většina seniorů nemá velké úspory, řada z nich si nemůže přivydělat a většina žije pouze z důchodů. A připomenu, že snížení valorizace penzí v době hospodářských problémů snížilo životní úroveň a hlavně snížilo základnu pro budoucí valorizaci penzí. Vážený pane předsedo vlády, proto se chci zeptat, jaké kroky hodláte do konce funkčního období této vlády přijmout zejména ke zlepšení situace našich seniorů a jakou máte představu o možné výši penze vůči průměrné mzdě, aby nedocházelo k poklesu životní úrovně našich seniorů. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji.
Skoro těch necelých pět minut, které mám teď na odpověď, si myslím, že na to nebude stačit, a proto se soustředím alespoň na některé podstatné otázky. Vláda se tehdy ocitla v pasti legislativy, platil zákon, který nám bohužel neumožnil, abychom zvedli penze více. Čili to je věc, kterou jsme museli udělat. Díky tomu, že máme nový zákon, nová pravidla, tak letošní valorizace bude těch 308 nebo 309 korun v průměru, což už je výrazně lepší, než 40 korun, které byly před rokem. Chci, aby to udělala ještě tato Poslanecká sněmovna, bylo by dobře, kdybychom se na tom dokázali dohodnout. To znamená, že by se více zohlednil růst mezd ve valorizaci penzí. To znamená, podle růstu indexu životních nákladů domácností důchodců.
Já zpochybňuji ten fakt, že jste udělali výjimku, že jste ji udělali v situaci, která podle mě nebyla zbytná. Stát ten byt mohl prodat a mohl na tom vydělat slušné peníze. Proč tohle dělat? Proč jste mi tedy neodpověděli, že tam ta investice proběhla, jaká byla, jaká je konečná cena, kdo byl osloven a kdy to bylo?
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.
Vážený pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, já to vznesu úplně stejně zpátky. Pokud vy máte jakoukoli pochybnost o mém nehospodárném konání, tak také běžte a podejte trestní oznámení. Takže počkáme, jak ty věci doběhnou.